To jsou zatím přišlé omluvy. A nyní prosím pana poslance Oldřicha Černého, aby se ujal slova, a vzhledem k tomu, že je přihlášen dvakrát po sobě, dáme mu tedy dvakrát pět minut. Poběží vám dohromady deset minut.
Například právo na ochranu zdraví není pouze věcí ústavy, nýbrž zejména možností společnosti a pokroku lékařských věd a podobně. Jádro naprosté většiny ústav tvoří ústavní úprava vztahu veřejné moci a jednotlivce. Naše ústava tento vztah přímo nespecifikuje, zejména proto, že se při jejím utváření nepodařilo dosáhnout shody ve věci případných úprav Listiny práv a svobod. Na právní povaze úpravy základních práv a svobod to však nic nemění. Sestavit vyčerpávající seznam práv a svobod občanů ani není možné. Musíme se proto řídit tím, která práva a svobody jsou ústavodárcem považována za základní. Jsou v ní také často zaměňovány pojmy právo a svoboda. V Listině je proto třeba pod právy rozumět ustanovení, ze kterých plynou určitá oprávnění občanů vůči státu. Svobody jsou pak spjaty s vymezením autonomních prostorů, do kterých nemá stát, respektive veřejná moc, zasahovat, například majetek nebo soukromí. Další rozdíl mezi právy a svobodami spočívá v tom, že v případě základních práv je třeba poukázat na jejich zakotvení v ústavním předpise, kdežto v případě svobod to není nutné. Svoboda je tak projevem přirozenoprávnosti. Občané proto mohou dělat vše, co jim zákon nezakazuje. Jednotlivá práva mají svůj základ v právních předpisech a k jejich uplatnění vůči orgánům veřejné moci je třeba jejich existenci prokázat. V případě svobody by naopak měl orgán veřejné moci prokázat, že zákon jedinci určité jednání zakazuje nebo přikazuje. To je docela podstatné rozlišení a má úzký vztah i k projednávané novele, respektive k tomu, jak působí na omezení základních práv a svobod. Zmiňuje se také o obecně sdílených hodnotách lidství. Jde o názor, že tato práva a svobody nepocházejí z vůle státu, který je může jen zakotvit. Jejich základem je podle ústavodárce to, že lidská bytost je sama o sobě souborem určitých práv. Chtěl bych jenom říct, že o to se tady právě snažíme. To znamená, že postupujeme podle ústavy. Což je přesně opět příklad hanebného pandemického zákona a jeho ještě horší novely. V kontextu Listiny je důležitým problémem i otázka prostředků ochrany lidských práv. Pozitivistický přístup k základním právům a svobodám člověka klade důraz na jejich prosazení a na jejich nezadatelnost. A o to se tady právě snažíme. Za další. Nelze s nimi právními úkony disponovat, neboť jsou nezadatelné a nezničitelné, jsou pro všechny jedince stejné, je možné je však nevyužít. Z toho také plyne, že všechny státní orgány se tímto pravidlem musí řídit. Základní práva a svobody jsou také pod ochranou soudní moci. Nejen Ústavní soud, nýbrž i obecné soudy musí při svém rozhodování tato práva a svobody chránit, protože orgány výkonné moci jsou pod soudní kontrolou. Je tím zajištěna ochrana základních práv a svobod v této oblasti státní moci a platí i pro zákonodárce, který je vázán ústavními předpisy. Nejen soudy obecné, ale i soud Ústavní.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zde vyjádřila ke stavu legislativní nouze. Není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze, a to z těchto důvodů. Novela pandemického zákona dává pravomoc vládním úředníkům zasahovat do života lidí, do jejich soukromí i práce. Také vytváří prostředí, ve kterém v pozadí za ochranou zdraví či bezpečnosti jsou ohrožena lidská práva garantovaná ústavou, a proto je potřeba mnohem delší diskuse než schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze. Navíc zákon, který podle nás není vůbec potřeba. Pandemický zákon a prodloužení na dobu určitou či neurčitou je v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav a znamená možnost omezit svobody, podnikání, pohyb, a to aniž by k tomu byly relevantní důvody. Máme k dispozici právní předpisy, které nám umožňují reagovat na změnu situace při ohrožení zdraví. Novela v případě schválení dá současné vládě do rukou legální nástroj k nastolení covidové diktatury. A my tu dnes řešíme, jestli je nutné schvalovat takovýto zákon ve stavu legislativní nouze, kdy teoreticky by tedy vláda mohla naši zemi z preventivních důvodů uzavřít do lockdownových restrikcí třeba na několik let. Vláda dokonce navrhuje, aby možnost vydávat různá proticovidová opatření platila i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Novela také umožňuje, aby Ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. V tomto zákoně a jeho navrhované novele je mnoho nesrovnalostí, které potřebují ještě dlouhou diskusi, bez které není možné předkládat tento zákon ke schválení, a proto není žádný důvod nutnosti legislativní nouze k projednání tohoto zákona. Tuto formu oznamování kritizovali kromě mě i další členové zdravotního výboru. Vysvětlení ze strany Ministerstva zdravotnictví, proč zvolilo takovou možnost oznamování, bylo, že ten hlavní důvod je ušetření času. Předpokládám, že většina lidí takto obeslaných z obav o pravost zprávy bude tuto možnost využívat. A tak se ptám, jakým způsobem chce vláda zajistit, že toto nepovede k zneužívání, že lidé nebudou dostávat hromadná plošná oznámení o karanténě či izolaci? Jak lze zajistit, aby tímto nedošlo k dalšímu zahlcení systému a fakticky následně spíše k prodloužení tohoto procesu oznamování a ke vzniku všeobecného chaosu? Je to technicky vůbec možné? Já se obávám, že ne. Ale rozhodně je potřeba to ještě dořešit, než lze přistoupit k diskusi o schvalování takového zákona. A je to další důvod, proč neplatí stav legislativní nouze pro tento případ. Díky této novele bude Ministerstvo zdravotnictví velmi efektivně omezovat podnikání, aniž by muselo vyhlašovat nouzový stav. Bude moct omezovat či narušit soukromé akce. Po schválení této novely bude moci stát těmto podnikatelům uložit likvidační pokutu až do výše 3 milionů korun. Doufejme, že vláda pochopí, že musí vést ještě diskusi a dialog s významnou částí společnosti a hledat kompromisní řešení místo tupě vynucovaných restrikcí. Zákonná nařízení se většinou respektují pouze tehdy, mají-li logiku. Takový zákon je třeba projednávat ve standardním řízení. Navíc pro stav pandemické pohotovosti nejsou stanoveny žádné podmínky, například počty nemocných či hospitalizovaných. Žádný podobný nouzový stav, ať by byl nazván jakkoliv, nesmí být zaveden bez podmínek, bez revize v určitých časových úsecích, a už vůbec ne přímo zákonem. Ten má stanovovat jen podmínky, za kterých je možné takový stav vyhlásit. Vláda by neměla předkládat tento zákon v legislativní nouzi. Na případnou možnou situaci v nadcházejícím podzimu je třeba se připravit. Jde o naprostý právní paskvil, který umožňuje hrubé a historicky nevídané zneužití politické moci. Neshledávám žádný důvod projednávat a schvalovat tento zákon ve stavu legislativní nouze. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Já nejprve vypnu časomíru a nyní vám ji zapnu a můžete mluvit, paní poslankyně.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda může stav nouze zneužívat, a proto dnes k vám hovořím. To je velká výzva pro nás, opozici. Co znamená pro český stát aktuální režim legislativní nouze? Jak jeho mantinely definoval Ústavní soud a může podle právníků negativně ovlivnit proces přijímání zákonů v Česku? Kvůli riziku dočasného omezení demokratických principů ve státě je ale třeba hlídat i to, zda ho vláda nezneužívá pro vlastní účely.
Omezení konání hudebních, divadelních nebo kinematografických představení, pohybových nebo tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů nebo přehlídek nebo jiných obdobných událostí anebo stanovení podmínek pro jejich konání. Omezení konání trhů, veletrhů nebo prodejních hospodářských výstav anebo stanovení podmínek pro jejich konání. Omezení konání zotavovacích akcí, jiných podobných akcí pro děti nebo příměstských táborů nebo jim podobných akcí pro děti anebo stanovení podmínek pro jejich konání. Omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel nebo stanovení podmínek pro zajištění jejich provozu. Omezení činnosti orgánů právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, nebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti. Dále bych mohl jmenovat další mimořádná opatření uvedená v projednávaném návrhu zákona, ve kterém je striktně uvedeno, že osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit a v případě jejich porušení jim hrozí velké postihy. V souvislosti s rozšířením výčtu mimořádných opatření, která mohou být vyjmenovanými správními orgány přijímána, pak bylo nezbytné adekvátně upravit a doplnit výčet skutkových podstat přestupků, kterých se mohou fyzické či právnické osoby dopustit, pokud podle nařízených mimořádných opatření nepostupují. Zásadně odmítáme uvedený definovaný výčet přestupků spolu s navrhovanou pokutou. To jednoznačně v SPD odmítáme. Je nám jasné, že vláda chce splnit další bod ze svého programového prohlášení, kde si v kapitole Zdravotnictví stanovila - cituji: S onemocněním covid-19 se musíme naučit žít, nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Položme si tedy otázku, zda formulace mimořádných opatření uvedených v navrhovaném pandemickém zákoně opět nebudou mást naši veřejnost a přivádět ji do strachu a různých rozpaků, neorientování se ve stále se měnících prohlášeních vládních představitelů a tak dále. My se domníváme, že budou. Naše hnutí má jiný názor na to, jak řešit situaci vzniklou v souvislosti s koronavirovou pandemií. V souvislosti s koronavirovou pandemií už bylo přijato mnoho opatření včetně zavádění plošných lockdownů. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval, ale nutit neočkované lidí k očkování pod hrozbou jejich osobního locdownu je zcela mimo realitu. My prosazujeme, že nechat se naočkovat je svobodné rozhodnutí každého občana. Zároveň je nepřijatelné zavádět odpovědnost například pro restauratéry spočívající v kontrole očkování anebo provádět testování svých hostů. My navrhujeme, že je potřeba soustředit se výhradně na ochranu ohrožených skupin občanů, pro které musíme zajistit dostupnost maximální zdravotní péče, která bude hrazena státem.
Jistě si všichni vzpomeneme na únor loňského roku, kdy pandemie vrcholila a situace v nemocnicích po celé republice byla kritická. A přesně v tu nejhorší dobu odmítly strany tehdejší opozice a dnešní koalice prodloužit vládě nouzový stav. Byla to vlastně naprosto absurdní situace. Zatímco média psala o tom, kolik který kraj má k dispozici volných lůžek, tak druhá zásadní zpráva dne byla, že Sněmovna neprodloužila nouzový stav. Já si teď dovolím malou odbočku. Šlo o čistě politické rozhodnutí tehdejší opozice, která se zachovala podle hesla čím hůř pro vládu, tím lépe pro nás. Je potřeba, aby si už současná koalice uvědomila, že to byla ona, která podstatně ztížila práci všem, lékařům, sestrám, záchranářům a v neposlední řadě všem rodinám, kterým se některý z jejich členů dostal do nemocnice. My takto postupovat opravdu nebudeme. A myslím, že je to znát i na tom, jak jsme v komentování covidových opatření zdrženliví. A že by bylo co kritizovat! Covid není politika, covid je nemoc. Ale zpět k pandemickému zákonu. Jistě si také vzpomenete, co se dělo v těch dnech následujících. Vláda nouzový stav na základě jejich žádosti vyhlásila na 14 dnů, ale opozice si to explicitně a bez ohledu na to, co se dělo za zdmi Sněmovny, podmínila přijetím pandemického zákona. Ale to samozřejmě nebyl konec. Vláda takový zákon poslala do Sněmovny, ale opozice si ho chtěla upravit. A tak začala jednání mezi naší vládou a opozicí a opozice si do něj nadiktovala a prosadila své požadavky. Ten výsledek všichni známe, byl to politický kompromis. Ale v danou chvíli jediná cesta, jak jsme mohli pandemii řešit. Z nouzového stavu se stalo sprosté slovo. Ale bez něj se s tou kritickou situací nebylo možné vypořádat. Jedním z klíčových parametrů toho zákona byla jeho omezená platnost, a sice do konce února letošního roku. Dnes je situace jiná. Potýkáme se s variantou omikron, která má prokazatelně menší zdravotní rizika. Kromě těch prokázaných, jako je chronická únava, nespavost, neschopnost se soustředit, jsou k dispozici studie, které naznačují, že covid způsobuje v nemálo případech například poškození srdečního svalu. Ba co víc, z některých kroků vlády by člověk snadno nabyl dojmu, že covid vlastně zmizel, nebo minimálně nepředstavuje žádné riziko. Ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na jakoukoliv podporu očkování proti této nemoci. Nyní máme rekordní počty nově nakažených. Paralyzovány jsou menší i střední podniky, které nemají lidi. Problém s nedostatkem lidí mají i nejrůznější další odvětví, přesto od ministra zdravotnictví Válka slyšíme jediné, že situace je nadmíru výtečná. Pan ministr slibuje v médiích, že co nevidět přijde konec všech opatření. Pokud se v chaosu nařízení, která ministerstvo chrlí, ještě dobře orientuji, tak teď i platí, že 30 dnů po pozitivním testu se člověk nemusí testovat, a podobně. Abych nebyla špatně pochopena, nekritizuji to. Ale působí to na mě trochu dojmem, jako bychom tomu všemu nechali naprosto volný průběh. Ale přiznávám se, že mám obavy, co bude dál. Co když se po omikronu objeví jiná, a nechci malovat čerta na zeď, a nebezpečnější varianta? Ale respektuji, že toto je vaše strategie. A přiznávám, že z tohoto bohorovného přístupu mám strach, protože tuším, co všechno covid dokáže. Ale pokud na jedné straně říkáte, že je vše v pořádku a s covidem se musíme naučit žít, tak nechápu váš tlak na novelu pandemického zákona ve stavu legislativní nouze. Já se tedy musím zeptat - proč? Jaké jsou k tomu důvody? Máte nějaké analýzy odborníků, které predikují, že po omikronu přijde horší varianta? Nebo se chystáte změnit přístup? Můžete předložit tyto studie a analýzy? Pracujete na tom s některou ze zahraničních respektovaných institucí? Jaký je na to názor odborníků na právo z nějaké respektované školy, třeba z Karlovy univerzity nebo Masarykovy univerzity? Ve svém programovém prohlášení píšete: Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády. Tak kde to prosím je? Jsem přesvědčena, že pro projednávání ve stavu legislativní nouze objektivní důvody prostě nejsou. Vláda slovy ministra Válka počítá s tímto zákonem jako s pojistkou do budoucna. Do jakého budoucna prosím? Ale především do Sněmovny skutečně přišel legislativní paskvil, který není možné schvalovat v rámci jednoho dne. Pokud je pan poslanec Jakub Michálek schopný říct, že časové omezení zřejmě vypadlo omylem, pak se ptám: Co ještě dalšího vypadlo omylem? A proč máme tedy ministra pro legislativu? Neměl to být náhodou on, kdo se svými náměstky bude hlídat vládní návrhy, aby do Sněmovny neodcházely legislativní zmetky? Už jen to by mělo být jasným signálem, že zákon je třeba projednat ve standardním režimu. A i když ve vysílání signálů zatím tato vláda exceluje, tak s přijímáním je očividně zatím ve slabší kondici. Já zde i přiznám, že si nedovedu představit, jak by musel být ten návrh upraven, aby ho náš klub podpořil. Ale jistě by se alespoň odstranily některé problematické pasáže a hlavně by byl podroben diskusi, protože to se doteď v podstatě nestalo. Nesouhlasím s argumentem, že zákon musíme přijmout, protože na konci února skončí platnost současnému pandemickému zákonu. Pokud by se nedej bože epidemická situace zhoršila natolik, že by bylo potřeba přijmout zásadnější omezení, tak tu máme přece nouzový stav. Ten byl od počátku připravován pro podobné situace. Není žádný rozumný důvod přijímat další zákon, když už zde jeden máme. To, že je nouzový stav zpolitizovaný, je pravda. Ale přece nebudeme kvůli tomu, že jste si na dehonestaci nouzového stavu dělali kampaň, teď měnit zákony. A ještě navíc v nouzovém legislativním stavu. A teď k věcným výhradám. Už jsem zmínila, do Sněmovny přišel návrh, kde chybí ten nejzásadnější parametr, konec účinnosti zákona.
Ale opět vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení, aby bylo rozumět, co pan poslanec přednáší.
Dovolte, abych vás informoval o posledních poznatcích o omikronu. Blízký příbuzný omikronu má mutace, které mění jeho chování. O této nové subvariantě zatím víme následující. Všechny jsou geneticky úzce příbuzné, ale každá z nich obsahuje na svém povrchu mutace, které mohou změnit jejich antigenní chování. U případů vykazujících tento vzorec se standardně předpokládalo, že jsou způsobeny genem BA. Místo toho ji vědci sledují stejným způsobem jako předchozí varianty, včetně varianty delta, a to tak, že sledují počet genomů viru zaslaných do veřejných databází.
Držte se prosím projednávaného bodu a projednávaného tématu.
V zemi přes rozhodnutí vlády koronavirová nákaza stále trvá. Přitom právě pandemický plán by měl být hlavním nástrojem státu v řešení jakékoliv epidemiologické situace. Z tohoto pohledu je možno vyvodit závěr. Nejen z právního hlediska, ale i z medicínského pohledu není ve veřejném zájmu jednat o pandemickém zákonu, a navíc ještě ve stavu legislativní nouze. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí se svým příspěvkem pan poslanec Jan Hrnčíř. Má zde dvě přihlášky, tedy dvakrát pět minut. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zkusím to ztlumit. Vy si myslíte, že to neprokouknou? Bez parlamentní kontroly. Chci věřit, že to je pouhou neznalostí. Neznalostí základních práv a svobod.
To je přesně to totalitní jednání. Nedemokratické jednání. Ano, fašizující tendence, to je ono, tak bych to nazval. Tak proč to děláte? Proč jednáte v rozporu s těmito závěry? Vy, kteří si hrajete na demokraty, přitom žádnýma demokratama nejste, jenom když se vám to hodí. Kreační funkce je založena na předpokladu, že v parlamentarismu politické rozhodnutí vzniká skrze debatu nebo aspoň debata takové rozhodnutí umožňuje. Politické rozhodnutí tak vzniká v konfrontaci argumentů a protiargumentů v parlamentní debatě, která takto umožňuje též vyrovnání či kompromisní zohlednění konkurujících zájmů. Samozřejmě SPD s tím nesouhlasí, s tímto vaším návrhem zákona. Vy byste si měli znovu zopakovat, co je to parlamentní demokracie. V kontextu ústavního přezkumu je však podle navrhovatelů ještě podstatnější legitimizační funkce parlamentní rozpravy. Debata tak ve své legitimizační funkci nevede k rozhodnutí, ale již učiněné rozhodnutí odůvodňuje a legitimizuje, činí transparentními důvody příznivců i odpůrců onoho rozhodnutí.
Tyto vlastnosti základních práv a svobod se vztahují na všechna základní práva a svobody. To je fakt zajímavá literatura. Myslím, že by to mohla být povinná četba pro všechny naše kolegy z vlády. Nezadatelnost znamená, že je nikdo nemůže nikomu jinému zadat, postoupit, dát do zástavy na určitou dobu a nikdo je nemůže také pominout.